Děkuji.
Proč tam nejsou hospody?
Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Miholu, připraví se paní poslankyně Semelová.
Je zřejmé, že se nedokážeme shodnout napříč Sněmovnou. A nedokáže se shodnout ani Evropa. Jsou ale také země, kde se to omezení nevztahuje pouze na státní svátky, ale také na neděle a také tyto země fungují normálně a neřekl bych, že jsou méně tržní než Česká republika nebo jiné země, které tuto regulaci odmítají. V této spleti názorů bych chtěl říct, že KDU-ČSL vnímá tento návrh jako příspěvek k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života. Nikdo nemluvil o nějakém jhu omezování osobní svobody nebo konci liberalismu a podobně. Je to prostě faktum.
Udělení tohoto privilegia by mělo být povinně podmíněno prověrkou BIS, policie, Vojenského zpravodajství a dalších bezpečnostních složek, že daná církev nepředstavuje riziko pro Českou republiku. Děkuji za podporu.
Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, promiňte, že budu zdržovat. Nic nenavrhuji, jenom pokládám za nutné, aby tady něco zaznělo a nebylo opět uváděno, aby opět nebyl někdo uváděn v omyl, že snad opozice něco brzdí nebo opozice provádí nějaké obstrukce. Očekávali jsme samozřejmě, že v pátek bez problému projednáme první čtení. Neprojednáme. Koalice svolává mimořádnou schůzi a opět jsem zaslechl v kuloárech, že je to proto, že my snad něco brzdíme. Ne, mimořádnou schůzi svoláváte proto, že zaměstnanci nebo přímo účastníci vládní koalice prokázali mimořádnou tupost, lenost a neschopnost a nebyli schopni sem tu vládní předlohu dopravit včas. Tím, že ji sem nedopravili včas, neproběhly lhůty, nemůžeme ji tedy projednávat tento týden. Není to naše vina. Je to vaše neschopnost a lenost a prosím, nesvádějte ji na nás.
Děkuji.
Připomenu, že to není tajná volba, ale bude to volba veřejným hlasováním tady v sále.
Prosím, máte slovo.
Celou dobu předchozích měsíců žijeme v tom, že máme různé anketní otázky, dotazy novinářů i veřejnosti, kdy už konečně tento zákon projednáme, a nyní tedy vládní koalice nenavrhla zařazení tohoto bodu na program této schůze.
Není tomu tak. Nejprve tedy návrhy z grémia. Ve 14.30 hodin bychom se věnovali bodu 206, což jsou ústní interpelace. Neeviduji žádnou námitku. Proti? Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím.
A tam podle názoru právníků už to neplatí. Byl to záměr zákonodárce, aby vnučky mohly poskytovat dary politickým stranám a hnutím? To jsou mé dotazy na pana předkladatele.
Děkuji panu zpravodaji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím pan ministr a jeho závěrečné slovo.
Standardní demokratický postup. Takže jsme připraveni na debatu ve výborech, jsme připraveni na debatu se všemi politickými stranami v této Poslanecké sněmovně.
Děkuji, vážený pane předsedající. Nebudu říkat, kolik vystoupilo poslanců, protože jsem je nepočítal. To za prvé.
Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrzích pana poslance Plíška, pana místopředsedy Filipa na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančního výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiné přikázání výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?
Děkuji.
Petiční výbor. Dále pan poslanec Laudát navrhl přikázání petičnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání petičnímu výboru.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony. Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku v minulosti. Děkuji za pozornost.
Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Cílem předkládaného návrhu je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. Nově tvoří rezervu státní zemědělské půdy všechny pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit a jsou potřebné k výkonu jeho působnosti, přičemž celková minimální výměra těchto pozemků nesmí klesnout pod 50 tisíc hektarů. V rámci výkonu své působnosti Státní pozemkový úřad provádí zejména pozemkové úpravy, které jsou nutné v návaznosti na uskutečněné změny v právních vztazích k pozemkům po restituci a privatizaci. Za tímto účelem bude Státní pozemkový úřad rezervu státní zemědělské půdy doplňovat nákupem, směnou a využíváním předkupního práva státu. Tato část rezervy by nově měla být průběžně upravována podle budoucích potřeb státu, respektive ministerstev v rámci správního řízení, na jehož základě pak budou u dotčených pozemků prováděny zápisy v katastru nemovitostí. Důvodem odložené účinnosti je potřeba vyčerpat veškeré možnosti, které stát má k uspokojení nároků oprávněných osob, to je formou poskytnutí náhradních pozemků. K uplatnění zbývajících nároků na peněžitou náhradu se současně navrhuje stanovit lhůtu deset let. Děkuji za vaši pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne. Navrhuje se zavedení nové kompetence Státního pozemkového úřadu jako správce rezervy státních pozemků, který je oprávněn s těmito pozemky nakládat v rámci vytváření a udržitelnosti rezervy státních pozemků. Z důvodu nemožnosti nabídnout oprávněným osobám, z nichž asi polovina má dosud právo na převod náhradního pozemku v ceně do tisíce korun, náhradní pozemek odpovídající ceny a dále z důvodu stále se zmenšujícího rozsahu nabídek vhodných pozemků při stejné nákladovosti budou zbývající náhrady zásadně poskytnuty výhradně v penězích. S výjimkou pozemků pro stavby pro bydlení budou obcím bezúplatně převáděny pozemky v zastavěné nebo zastavitelné části obce pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejnou zeleň a podobně. Podmínky převodu silničních pozemků na obce a kraje se měnit nebudou. Pozemky určené pravomocným rozhodnutím o umístění stavby ve prospěch obce budou obcemi převáděny za úplatu. Podmínky převodu pozemků na zemědělské podnikatele zůstanou zachovány. Podmínky bezúplatných převodů silničních pozemků na obce i kraje zůstanou také nezměněny.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Váchu. Prosím, máte slovo.
Já jsem si samozřejmě taky obcházel obchody a ptal jsem se prodavačů a moje zkušenost je zase úplně jiná.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. V České republice je zhruba 800 tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni v obchodě, a řady z nich se týká navržená úprava, která by se měla vztahovat na zlepšení jejich pracovních podmínek s tím, že jde i o sladění pracovního a rodinného života. Vždyť ale právě ty komplikace tady způsobily vlády ODS a TOP 09, které by nejradši určovaly, co musí zaměstnanci dělat, že musí dělat od nevidím do nevidím za pár šupů a nemají mít žádné volno. Prosím vás, oni by měli mít především takový plat, aby nebyli nuceni pracovat o svátcích, o nedělí, o přesčasech. Je tady argument, že tady jsou povolání, kdy musí být zaměstnanci v práci. Ano, já to uznávám. Jsou to lékaři, jsou to řidiči autobusů, tramvají atd. Ale proč kvůli tomu nutit zaměstnance, kteří nemusejí být v této době v práci, proč je nutit, aby museli v té době pracovat? Ale tady jde právě o to, že oni nemají svobodnou volbu.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Zahradníka.
Myslím, že oni zase zaváděli pracovní soboty, to si všichni pamatujeme, to je nezajímalo, jestli lidé můžou odpočívat, nebo nikoliv. Je tam leccos, je tam dokonce i Pondělí velikonoční. Proč tam není Boží hod? A tady se hodí výrok Ronalda Reagana: Když se něco hýbe, musí to být zdaněno. Když se to ještě pořád hýbe, musí to být zregulováno.
Prosím, máte slovo.
To odlehčím. Takže nezlobte se na mě, ale vaše argumenty musím jednoznačně odmítnout. Myslím, že mohu mluvit i za své kolegy a kolegyně v hnutí ANO. Prosím, nechme lidem svobodu a svobodné rozhodnutí, ať se sami rozhodnou, kdy a kam chtějí zajít, jestli chtějí nakupovat, nebo nechtějí. Ale nezakazujme, kdy kam mají chodit, a nerušme jim jejich svobodná rozhodnutí.
Děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Koskuba. Připraví se pan poslanec Laudát.
Důvody jsem zde řekl.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler.
Dobrý večer, dámy a pánové. Přede mnou tady vystupovali všechno předřečníci, kteří jsou zkušení političtí matadoři, kteří mají většinou, jak si vybavuji ty, co byli předřečníci, dlouholetou praxi, prošli několika volebními kampaněmi a určitě s tím mají své zkušenosti. To mě možná trošku ponouklo k tomu, abychom tady řekli i náš názor na tuto problematiku. Víme, že jsou ovlivnitelní na základě marketingu a reklamy. A teď, odpusťte mi, budu konkrétní. Bylo zmiňováno, že by se to mělo týkat sponzorů, což jsou firmy s majetkovou účastí státu. Já si myslím, že to vůbec nemusí být jen sponzoři s majetkovou účastí státu, mohou to být naprosto privátní subjekty, které prostřednictvím různých dotací získávají peníze ze státního rozpočtu. To je přece neoddělitelné! Já nevím, jak by se to oddělilo. Já nejsem optimista takového rázu, abych řekl, že to vyřešíme, nebo že věřím tomu, že se to vyřeší, to je asi velmi obtížný oříšek, který máme před sebou, ale abychom to posunuli někam k reálnějšímu stavu. Nemám informace o tom, že by s námi někdo tohle téma konzultoval.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi za jeho faktickou poznámku. Pan poslanec Fiedler byl posledním řádně přihlášeným do rozpravy.
Musím potvrdit slova pana předsedy Stanjury, že letos jsme narazili na velký problém a já nevím, jak ho mám řešit. Politická strana to nesmí dělat, my to sice děláme, ale protože se to podle zákona nesmí, tak se to tak nepočítá. Měl bych nějaké dotazy na pana předkladatele. Vy to uvedete špatně a dostanete sankci. Až do takových podrobností to ministerstvo naplánovalo. My se tady bavíme o velkých politických stranách. To jsou ty, které jsou tady v Poslanecké sněmovně. Zaznělo tady, že je nějakých 200 politických stran. Není to tak. O 100 politických stranách nemáme vůbec žádné informace, protože ty v letošním roce neodevzdaly výroční finanční zprávu, takže o těch nevíme, co se týká financování, vůbec nic. Z těch 150, které odevzdaly, jsou jich desítky, které vykazují nulové příjmy, nulové výdaje. Už vidím, jak budou všechny tyto politické strany s nulovými příjmy, nulovými výdaji se podřizovat tomu zákonu a budou zřizovat x transparentních účtů.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče.
K tomu odůvodnění: Znamená to, aby byl průběžně funkční tento orgán.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
Jestli je tomu tak, pan poslanec Kubíček, pan zpravodaj.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Není tomu tak. Nikoho nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Zkrácení na sedm dnů je možné pouze se souhlasem pana předkladatele, takže se táži pana ministra, zda souhlasí se zkrácením na sedm dnů na projednání. Já tedy zazvoním a požádám kolegy, aby se dostavili k hlasování. Počkám, až se počet ustálí. Zopakuji o čem budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám bod I zde z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, viceprezidenta České národní banky Mojmíra Hampla, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu - Pozměňovací návrhy v tomto tisku jsou pouze legislativně technického charakteru.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 Ve druhé fázi bych chtěl opět požádat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní.
Otvírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. Ani zde se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Padl návrh na zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů. Táži se pana předkladatele, zda souhlasí se zkrácením. Je tomu tak, souhlasí. Já vás tedy všechny odhlásím. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tomto týdnu navrhujeme postupovat následovně. Poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další. Dále by schůze pokračovala i v úterý 27. října. Poté bychom ukončili 33. schůzi Poslanecké sněmovny. To je z mé strany vše. Já zde eviduji přihlášku, a to pana poslance Miholy.
Hezké odpoledne. Děkuji vám za podporu.
A mě by zajímalo, jaký je odhad. A to je ten benefit pro všechny dodavatele. O tom jsme tady mluvili poměrně dlouho. Ne že to po nás vyžaduje! A to je opravdu úplně jiný princip.
Nyní zde jsou tři faktické poznámky: pan poslanec Volný, potom pan poslanec Bendl.
Já jsem přesvědčen o tom, že budoucnost ukáže, že bude potřeba tuto novelu zákona výrazným způsobem změnit, nebo lépe zrušit, protože se přijde na to, že to škodí po všech stránkách. Nebude.
Děkuji, vážený pane předsedo. Možná nejsou podle české normy, ale podle evropské normy jsou. Jsou to biopaliva, která se vyrábějí v jedné liberecké firmě z kafilerních tuků.